Jak to může tedy nájemce dokládat? Nebo jak to má dokládat? Potřebuje doklady od úřadů? Nebo jak to bude posuzováno? Kdo to bude vlastně rozhodovat? Vládní strany tady tento návrh nepodpořily.
Mně se naprosto příčí, aby policisté mohli za tohle vybírat pokuty na místě, popřípadě smlouvali za kolik, a otevíral se tak obrovský korupční prostor.
Nyní s přednostním právem vystoupí předseda klubu SPD Radim Fiala.
Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, i já mám velmi podobný pohled na tento zákon. Mám pocit, že není potřeba posilovat pravomoci policie. Já si také dokážu představit, jak by to mohlo vypadat, a ani já s tím nesouhlasím. Policie může tu věc posoudit ve správním řízení a má dostatek kompetencí a pravomocí na to, aby mohla jednat.
Nyní vystoupí pan poslanec Kubíček.
Jako obvykle navrhuji omezení jednání - vystoupení jednoho poslance na pět minut v obecné a na pět minut v podrobné rozpravě.
O tomto vašem návrhu budeme hlasovat neprodleně. Slyším dobře, že je zájem o odhlášení? Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Romana Kubíčka, který navrhuje omezit řečnickou dobu v obecné rozpravě na pět minut. Návrh byl přijat. Prosím, pane poslanče.
My jsme v každém případě za zvýšení zajištění bezpečnosti našich občanů. Nicméně považujeme v současné době návrh tohoto zákona za zbytečný, zejména v době rozvolňování přijatých opatření ze strany vlády. Považujeme stávající legislativu za dostatečnou. Chtěl bych jenom říct, že policie má pomáhat a chránit, a nikoliv v době restriktivních opatření občany peskovat. Takže na závěr bych chtěl říct, že návrh zákona není systémový a poslanecký klub SPD tento návrh zákona nepodpoří.
Máte slovo.
Děkuji. To znamená, desetinásobek je pokutou na místě. Dát pokutu, a to všichni víme, prostě lidé jsou na světě líní, i policisté jsou líní, dát pokutu na místě je mnohem jednodušší. A kdybychom postupovali podle zákonů, které jsou dlouhodobě vydiskutovány, ve kterých víme přesně, co se smí a co se nesmí, tak řeknu "klidně to udělejme", ale my dnes v tom koronaviru, a do budoucích měsíců to bude to samé, budeme postupovat podle rozhodnutí ministra zdravotnictví, které je vydáváno ten den ráno, nebo někdy tři dny předem, nebo někdy týden předem. Ale v tom nařízení to prostě takhle napsáno není. Takovýchhle situací je přece celá řada. A v tomhle směru si myslím, že je mimořádně nešťastné právě proto, že ty zákazy nejsou jasně vydefinované a že ty zákazy by se měly řešit pokud možno se zdravým rozumem pokud možno s tím domluvením, přijít s tím, že jejich jakékoliv porušení budeme trestat a sankcionovat. A není to proto, že bych nedůvěřoval policii nebo městské policii, ale je to opravdu proto, že se bojím, že z toho bude víc hádek a sporů než něčeho užitečného. Protože ta rozhodnutí nejsou dostatečně jasná, nejsou dostatečně precizně zdůvodněná.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 44. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás tradičně všechny odhlásím, teď se podařilo, a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo hlasuje kartou náhradní. Chybí nám aspoň jeden člen vlády, abychom mohli pokračovat. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 9.05, budeme pokračovat.
Hezké dopoledne, pane předsedo, paní ministryně kolegyně, kolegové. Pro nás je ovšem důležité pro to rozhodnutí, zda podpoříme, nebo ne, zda bude dodržena ta část dohody, kterou jsme učinili. V takovém případě jsme připraveni hlasovat pro to, abychom projednávali tento zákona ve stavu legislativní nouze. V opačném případě nikoli. Děkuji za odpověď ještě před hlasováním.
Já děkuji. A paní ministryně se hlásí do rozpravy.
Dobrý den, dámy a pánové. Ano, já potvrzuji, že jsme vedli tři videokonference na téma tohoto zákona. ne pro mě, pro tuto zemi, aby prošla, takže já jsem připravena naplnit tu část dohody.
Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě týkající se zkráceného jednání. Jedná se o hlasování číslo 81, přihlášeno 89, pro 72, proti nikdo .
No, mícháte to vy, pane poslanče Ferjenčíku, pane předsedo Kalousku. Panu poslanci Ferjenčíkovi to odpouštím. On ještě má před sebou léta studií odborných. Ale vám ne, pane předsedo, pane exministře financí, vám to neodpouštím. Vy dobře víte, co říká pakt stability Evropské unie, že říká, jak může vypadat strukturální saldo. Víte, že máme velmi přísné fiskální pravidlo v zákoně o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Je to váš názor, komu věříte, nebo nevěříte. Ale exekutivní zodpovědnost má vláda. A vláda má takovéto stanovisko, a proto si přišla říct o novelu tohoto zákona. Protože trvám na tom, že bez ní bychom museli konsolidovat 150 miliard. Buď škrty, nebo navyšování daní. V Německu se sice hovoří o umořování dluhů, ale prostřednictvím nízkého strukturálního salda. Německo je navíc v horší kondici, protože už před krizí jejich dluh překročil dluh 60 % HDP. To je potřeba se také na to podívat, že úplně vycházíme z jiné pozice. Máme tady prostou většinu, vycházíme ze skutečnosti takové, jaká je.
Nyní se přihlásil se zájmem o reakci pan poslanec Miroslav Kalousek a připraví se s přednostním právem pan poslanec Ivan Bartoš.
Děkuji za reakci, paní ministryně. Jenom jste mě utvrdila v mém postoji. Já si vás dovolím pro kolegy přeložit do češtiny. Pan poslanec Ferjenčík je příliš mlád a nezkušený. Členové Národní rozpočtové rady jsou idioti, kteří tomu nerozumějí a nemají žádné právní vědomí. Pan poslanec Kalousek je demagog - a jenom vy jste letadlo a máte tu pravdu.
Děkuji. To zaznělo poprvé od vás. Paní ministryně, ve vší úctě - a není to poprvé dneska. Já vám řeknu, jaký je jeden takový rozdíl mezi Poslaneckou sněmovnou a osobně některými členy vlády. Do vaší pozice ministryně si vás vybral pan premiér Andrej Babiš. Byla to jeho volba. Takže já bych si vyprosil, abyste zde poslance nebo senátory shazovala nějakou úrovní jejich vzdělání či znalostí. Lidé si evidentně zde zvolených poslanců váží z různých důvodů, proto je sem zvolili. Vy jste byla do té vlády vybrána na základě kvalit, které tedy vyhodnocuje pan premiér Babiš.
Nyní se rozhlédnu po sále, zdali má ještě někdo další zájem vystoupit v podrobné rozpravě. A nyní se táži, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní zpravodajko, máte zájem? Zájem nemáte. Ano, pokračujeme. Prosím, máte slovo.
Ano. Já bych jenom chtěl upozornit na jeden technický detail, který teď můžeme dořešit, a to je ten fakt, že kolega Kubíček tady měl takovou čtenářskou pětiminutovku. Bohužel realitou je, že my máme nějaká pravidla, potřebujeme, aby ten text byl k dispozici prostřednictvím systému. Takže by bylo optimální, kdyby kromě toho čtení, které tady přednesl kolega Kubíček, se kolega Janulík přihlásil k číslu, které je vloženo do systému. Je to identický text, prosím vás, nemusíte se děsit, nic nového nevzniká. Ano. Já mám matně představu, že jsme ho ukončili.
A o tom otevření druhého čtení bychom teď hlasovali. Pan poslanec Janulík by se tím pádem přihlásil ke svým pozměňujícím návrhům. Znova bych to uzavřel. Zeptal bych se na závěrečná slova, která asi nebudou. Ale pan předseda poslaneckého klubu ODS chtěl vystoupit, tak prosím. Ano, je to tak, jak jsem říkal. Sněmovna - dotaz zní, zdali Sněmovna souhlasí se znovuotevřením druhého čtení.
Otázkou spíše politickou pochopitelně je, do jaké míry chceme zachraňovat privátní velké korporace i nebankovního charakteru, protože samozřejmě jejich váha na trhu a vliv na finanční stabilitu je jasná. Děkuji za pozornost.
Nyní rozhodneme, zda povedeme ve věci obecnou rozpravu. Rozpočtový výbor doporučil, aby obecná rozprava byla vedena k tomuto bodu. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jako obvykle navrhuji omezení rozpravy pro poslance na pět minut v obecné a na pět minut v podrobné rozpravě.
O tomto návrhu nechám hlasovat. Ptám se, kdo je pro omezení řečnické doby na pět minut v obecné a na pět minut v podrobné. Poté je přihlášen pan guvernér Rusnok.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vzhlede k tomu, že se mi zamlžují brýle pod rouškou, nejprve bych se opravdu rád ujistil, že projednáváme novelu zákona o ČNB. Věnovali jsme se tomu dvakrát na rozpočtovém výboru, byly k tomu svolány dvě videokonference a ta diskuze byla vedena zcela korektně. Myslíme si, že není úplně fér, aby v okamžiku, kdy bude krachovat bohužel celá řada ekonomických subjektů v reálné ekonomice, aby ty v tom finančním sektoru byly stoprocentně sanovány zásahy České národní banky.
Proto kurzarbeit, proto ti živnostníci. Ano, není to vždycky spravedlivé, s tím souhlasím, ani to není jednoduché. Proto do toho zapojujeme banky a snažíme se prostě ten odklad udělat. Padlo zde celkem správně: řešme jejich fixní náklady. Co je hlavním fixním nákladem pro toho nájemce? Ta otázka, kdo ano a kdo ne, je jednoduchá. Pokud se jakkoli dohodnou jinak, je to zcela v pořádku, je to bez větších problémů. Ale ta ochrana není v tom, že v tu danou chvíli z někoho děláme chudáky a z někoho boháče. Služby, ano, budeme reflektovat, aby v tom služby nebyly. Co se týká té daně z příjmu, tady to nebylo úplně správně tak řečeno.
Dobré odpoledne. A zrovna dnes se ukázalo, jak to bohužel nefunguje. Já to za normální nepovažuji, považuji to za velkou chybu postupu finančního úřadu, který takto k tomu podnikateli přistoupil.
Krátká reakce na pana ministra. Samozřejmě tuto vstřícnost státu bych uvítal, ale dnešní příklad ukazuje, že praxe je úplně jiná. Chci zde říct, že co se týká DPH, tak se jedná pouze o odklad platby, ne o propuštění, prominutí nebo cokoli jiného. Taková bude realita. No samozřejmě ta možnost existuje.
Takže je pravděpodobné, že budeme mít seznam legálních, možná i nelegálních ubytovatelů, a oni budou hlásit: nikdo, také nikdo, příští týden opět nikdo, ale nakoupíme informační systém, který bude skvělý. Vůbec se nebavíme o obsahu toho zákona, bavíme se o té formě. Já vím, že je to problém Prahy a několika dalších měst. Ale mám dobrou zprávu. To byl problém Prahy a několika měst, a fakt není!
Děkuji. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Připomínám, že stále platí dohoda, že nebudou v diskusi uplatňovány faktické poznámky. Já otevírám bod a předložený návrh nám uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Já bych jenom chtěla říct, že samozřejmě že jsme Airbnb tady diskutovali dlouho. A já si nejsem úplně jistá, že skutečně se nebudeme snažit otevírat co nejdříve hranice s našimi sousedy v rámci zemí EU, a samozřejmě chceme nastartovat cestovní ruch a chceme nastartovat ty aktivity a je pro nás velmi důležité, abychom uměli trasovat i tyto lidi, protože jinak samozřejmě tu ekonomiku budeme ochromovat velmi dlouho. Jak už jsem říkala, skutečně ten předpis byl notifikován. Já bych velmi ráda, protože samozřejmě mám pozměňovací návrhy, bylo by dobré potom i v budoucnu podpořit návrhy pana poslance Michálka. Já bych vás chtěla poprosit o podporu tohoto návrhu, abychom skutečně tu ekonomiku startovali co možná nejdříve, ale měli jsme klid, všichni klid, že v rámci trasování o těch lidech budeme mít informace.
Já poprosím zpravodaje pana poslance Ivana Bartoše, aby nás informoval o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměńovací návrhy odůvodnil.
Nebyl přijatý žádný pozměňovací návrh. Navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se konala jak obecná, tak podrobná rozprava.
Já vám děkuji, a jak jsme slyšeli, výbor navrhuje, aby se konala obecná rozprava, a my tedy nejprve hlasováním rozhodneme o tom, že se obecná rozprava koná. Ptám se, kdo je pro obecnou rozpravu k tomuto bodu. Hlasování 142, přihlášeno je v tuto chvíli 94 poslanců, pro 71, proti nikdo. Návrh byl přijat. Budeme konat obecnou rozpravu. Hlasování číslo 143, přihlášeno 95, pro 65, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já tedy otevírám obecnou rozpravu, do které je v tuto chvíli s přednostním právem pan předseda Michálek, registruji přihlášku z místa pana poslance Bendy.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já zahajuji odpolední blok jednání Poslanecké sněmovny. Já tedy požádám o vystoupení s přednostním právem pana poslance Miroslava Kalouska. Ten není přítomen. Takže další s přednostním právem dostane prostor k vystoupení předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Takže nyní je tady paní ministryně Alena Schillerová. Aha, já tady mám poznámku na lístečku, že právě s přednostním právem jste byli přihlášeni. Dobře, dobře. Tak to tady mám. Takže obecná rozprava je tedy ukončena, tento lísteček už není aktuální. A nyní tedy otevírám podrobnou rozpravu. Pardon. A do podrobné rozpravy se hlásí v pořadí pan poslanec Stanjura a připraví se pan poslanec Ferjenčík. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Ferjenčík.
V podrobné rozpravě dávám návrh na zamítnutí tohoto tisku. V tom návrhu není nic o tom, kolik let se ty dluhy budou splácet. To je jenom, kdy se budou vytvářet. Vy říkáte, že je budete sedm let vytvářet, a říkáte, že tahle dvě čísla se mají porovnávat.
Nyní s přednostním právem vystoupí pan poslanec Miroslav Kalousek. Nicméně v tuto chvíli je to poslední zatím přihláška v podrobné rozpravě.
Děkuji pěkně. A přednesl argumentaci k legislativní změně v Německu. Tam skutečně se mluví o tom, jak dlouho se budou ty dluhy umořovat. Paní ministryně nám tady nabízí, že budeme sedm let ty dluhy usilovně dělat. Paní ministryně řekla, že Národní rozpočtová rada jsou ekonomové, kteří nerozumějí právu. Přes polední pauzu jsem měl možnost zjistit, že samozřejmě Národní rozpočtová rada má právní stanovisko, má právní analýzy, a dovolím si předložit svůj subjektivní názor, protože znám všechny členy Národní rozpočtové rady osobně a mnoho jsem se od nich naučil. A že plně důvěřuji jejich stanovisku a naprosto nedůvěřuji účelovému stanovisku vlády. Navíc jsou míchány, v argumentaci Ministerstva financí jsou míchány dva zákony dohromady. Paní ministryně chvíli argumentovala tou evropskou legislativou, chvíli tou národní, jak se jí to zrovna hodilo. Paní ministryně tvrdí, že pokud tenhle zákon neschválíme, tak není možné odpovědně sestavovat rozpočet, není možné tady provádět hospodářskou politiku. Tak já si dovolím položit jednu řečnickou otázku. Ten život by šel dál! Pochopitelně že ten deficit letošní by nebyl ani menší, ani větší, ať už si teď odhlasujeme cokoliv. Můžu vás poprosit, kdybyste se pokusili chovat se tak, jak předpokládá fiskální kompakt, že ten zákon je ústavní? A že ho budeme ctít jako ústavní, i když neměl ústavní většinu? Není žádný důvod měnit tenhle zákon.
Takže paní ministryně má ještě zájem reagovat.
Otevírám bod a tím je Děkuji za doplnění stenozáznamu.